V systému je načten sněmovní dokument pod číslem 680 a v podrobné rozpravě potom přečtu návrh usnesení. Kolegyně a kolegové, já vám děkuji za podporu tohoto bodu, protože jsem pevně přesvědčen, že jsme v situaci, kdy k těm zvěrstvům, která páchá ruská armáda, nemůžeme mlčet.
Nyní prosím, aby se slova ujal ministr zahraničních věcí Jan Lipavský a následuje paní ministryně Černochová. Prosím, máte slovo.
Strašidelné záběry a vyprávění, která o víkendu přicházely z Buči a dalších osvobozených území, nám ovšem připomínají její skutečnou tvář. Po prchající ruské armádě vidíme zničená místa a mnoho obětí a je to opravdu bolestný pohled. Mluvit o příbězích z Buči a dalších osvobozených území jako o znepokojivých a nechutných je v tuto chvíli slabé slovo. Ale není to jenom Buča. Například starostka vesnice Motyžin byla popravena se svou rodinou, protože odmítala spolupracovat. A myslím, že se právem obáváme toho, co prováděla ruská armáda v místech, kam zatím pozorovatelé nemají přístup a kde dnes ještě stále probíhají tvrdé boje, například v Mariupolu. Jedná se o jasnou systematickou snahu zlomit ukrajinský národ. V nedávném článku vysvětlila ruská propaganda pojem deukrajinizace společnosti: vymazání ukrajinského národa a jeho historie z povrchu zemského. To je úkol ruské armády na území Ukrajiny. A je potřeba jasně říci, že dnešní Rusko už je stalinistický režim. Vrací nás hluboko do minulosti a nemá s civilizovanou společností nic společného.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na poradu předsedů klubů vypršel a já mám avizováno, že s přednostním právem se hlásí pan ministr. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji, pane ministře, ocitáme se zpět tedy v obecné rozpravě a hlásí se pan zpravodaj. Děkuji. Ptám se, zda někdo další se ještě hlásíte do obecné rozpravy? V tento moment neeviduji a z toho důvodu končím obecnou rozpravu. V tom případě přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrzích tak, jak byly načteny. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí? Tento návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v dalším projednávání, a to je, že nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Žádný návrh neeviduji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Prosím, paní kolegyně Maříková. Je návrh na nějaký další výbor k projednání? Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 111, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 165, proti nikdo.
Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, jenom krátkou poznámku. Samozřejmě chápeme všichni kontext doby, kdy vznikal tento návrh zákona.
Já vám děkuji a v tento moment nevidím žádného přihlášeného do rozpravy. Eviduji vaši žádost s přednostním právem. Než vám udělím slovo, pane předsedo, chci se pouze zeptat, zda dovolíte, abych se zeptal na závěrečná slova? Pane ministře, pane zpravodaji, chcete závěrečná slova? Prosím, v tom případě, pane předsedo Výborný, vaše přednostní právo. Děkuji, vaší žádosti vyhovuji a přerušuji jednání do 18.00, kdy budeme pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny.
Dne 23. března byla schválena na základě jednání 120 členských parlamentů rezoluce. odsuzuje používání raket a dělostřelectva Ruskou federací proti civilním objektům a obyvatelstvu v rozporu s mezinárodním humanitárním právem; vyjadřuje znepokojení nad útoky proti zdravotnickým jednotkám a personálu a nad nesprávným používáním vojenských znaků, insignií a uniforem protivníka Ruskou federací v rozporu s mezinárodním humanitárním právem a apeluje na všechny členy Meziparlamentní unie, aby se okamžitě připojili k UNFPA, UNICEF a WHO a vyzvali k okamžitému zastavení všech útoků na zdravotnické jednotky na Ukrajině a k usnadnění bezpečného průchodu humanitární podpory a pomoci na Ukrajinu; vyzývá členské parlamenty Meziparlamentní unie, aby učinily vše pro usnadnění humanitární pomoci a podpory těm, kdo prchají před touto válkou, a aby zajistily plnou a rovnou účast žen v mírových dialozích mezi poslanci obou zemí; apeluje na poslance v Ruské federaci i na Ukrajině, aby podporovali iniciativy k ukončení nepřátelských akcí a řešení rozporů mírovými, diplomatickými prostředky; Jsme na straně Ukrajiny jako oběti, vnímáme Rusko jako agresora.
A nyní poprosím zatím posledního přihlášeného, pana poslance Bžocha.
Dobrý den, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedkyně. My jsme od začátku, co tato krize začala, nebo spíš nazývejme to správnými slovy, agrese Ruska vůči suverénnímu státu, vůči svobodné Ukrajině začala, tak jsme vždy podporovali kroky této vlády, protože si myslíme, že je to správné, je pro nás důležité, abychom v této situaci stáli jednotně a vládu podpořili v krocích, které dělá. Bohužel já jako všichni ostatní, kteří o tom takto mluvili, jsme se spletli a Rusko nám ukázalo, že jeho nátura řekněme je neměnná a že je schopno udělat takovéto zločiny, které dnes na Ukrajině páchá a nad kterými rozum zůstává stát. A myslím, že asi si nikdo nedokážeme představit, jak to vypadá přímo na místě, pokud nevidíme pouze ty fotografie. My jako Evropská unie, jako člen NATO, si myslím, že máme stále v rukou spoustu nástrojů, které můžeme použít a které jsme ještě nepoužili.
Rozumím tomu, že to je téma, které se týká hlavně Prahy, ale ono se to příliš nehýbe dopředu. To znamená, že tam dal zelenou, že se to dá řešit, že projednávaná věc se týká sociálních a společenských účinků takových služeb na výstupu na jejich příslušných trzích, jako je trh s bydlením, třeba konkrétně v Paříži. nebyly uplatňovány jiné podmínky než na ostatní poskytovatele. Za neplnění požadavků se tedy na Booking.com vztahují stejné sankce jako na ostatní subjekty. Kromě toho nepovažuje splnění informační povinnosti za významné omezení pro platformu. Je to docela do detailů, mám tady podrobně Amsterodam, Barcelonu, Berlín, Kodaň, Lisabon, Londýn, Milán, Mnichov, Paříž, Vídeň, Ženevu. Já bych vás skutečně chtěl poprosit a tím rozptýlit ty obavy, že my tady budeme vymýšlet něco, co by nám Evropská unie hodila na hlavu. Myslím si v důvěře v komunální politiku - komunální politici mají větší důvěru než centrální politici, tak nevidím důvod, proč jim nevěřit a nedat jim tu možnost si to na svém území nějakým způsobem regulovat.
Nikoho dalšího už nevidím, že by se hlásil k pořadu schůze. Ostatní návrhy bychom hlasovali tak, jak byly předneseny z grémia. Zahajuji hlasování o pevném zařazení tohoto bodu a ptám se, kdo je pro? Nyní tedy dám hlasovat o celém gremiálním návrhu, který byl přednesen. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Nyní se ještě vypořádáme s návrhy, které zazněly zde na plénu. Nejdříve návrh pana předsedy Výborného na pevné zařazení bodu číslo 59, což je sněmovní tisk 110, střet zájmů, na pátek v 9 hodin, jako pevně zařazený bod. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu? Zahajuji hlasování o pevném zařazení tohoto bodu a ptám se, kdo je pro? I tento bod jsme pevně zařadili. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? I tento návrh byl zamítnut.
A tady se chci proti tomu ohradit. Není to pravda. A znovu to říkám, vždy jako hnutí ANO jsme stáli na straně Ukrajiny a vždy jsme podporovali vládu v jejích krocích, které dělá.
Já vám také děkuji. Nyní už neeviduji žádného dalšího přihlášeného do všeobecné rozpravy, proto všeobecnou rozpravu končím. Proto tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Do ní avizoval přihlášku pan předkladatel, pan místopředseda Bartošek.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, oslovuji pana kolegu. "Stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k situaci na Ukrajině a masakru v Buči. Poslanecká Sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že: Ruská federace musí nést za rozpoutání války následky, a to včetně platby reparací. - intenzivní podpoře Ukrajiny a mezinárodního společenství v dokumentaci zločinů páchaných Ruskou federací na území Ukrajiny a zapojení České republiky do příprav pro ustanovení mezinárodního soudního tribunálu pro souzení všech jejich pachatelů; Tolik návrh usnesení. A na závěr mi dovolte mé osobní konstatování, že ruské zlo, které je pácháno na území Ukrajiny, naplňuje podmínky genocidy druhého národa.
Děkuji za přednesení návrhu usnesení. Prosím.
Vážené kolegyně a kolegové, žádám vás o podporu tohoto usnesení a věřte, že v tento moment jsme součástí budoucnosti naší země a celé Evropy. Musíme být jednotní a musíme vyslat jasný signál, že porušování mezinárodního práva a také lidských práv je pro nás naprosto nepřijatelné a každý, kdo se bude tímto způsobem chovat, tvrdě pocítí, že toto chování nebudeme tolerovat.
Neeviduji, že by tady byl návrh na hlasování po jednotlivých bodech, přesto se ptám. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak zazněl, jako celku. Já proto přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Eviduji zájem o odhlášení všech, proto vás všechny žádám, abyste se opět přihlásili svými identifikačními kartami. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu usnesení jako celku. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku? Návrh usnesení byl přijat. Já děkuji. A zahajuji projednávání bodu číslo Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který se tímto ujímá slova.
To je podle mě otázka času. Rád bych, abych se ještě něčeho takového v letošním roce dočkal.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jiří Mašek, v tento moment poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní bych vás totiž chtěla seznámit s tím, k jaké shodě došlo dnes grémium, a protože těch bodů je celá řada, tak opravdu žádám o ztišení a pozornost. Za druhé pak navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu: V případě projednání těchto bodů bychom pokračovali dle schváleného pořadu schůze. Ve 13.30 by pak proběhl blok volebních bodů 85 až 96, s tím, že jejich výsledky budou vyhlášeny v jednacím sále v 16 hodin téhož dne. Na závěr připomínám, že ve čtvrtek 7. dubna v 9 hodin bude zahájena 18. schůze, tedy schůze mimořádná. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegové, vážení kolegové, pěkné pozdravení v úterním odpoledni a dovolte mi k tomu širokému gremiálnímu návrhu, který tady představila paní předsedkyně, ještě požádat o jednu změnu programu, respektive dvě změny programu, a to jménem předsedů pěti koaličních poslaneckých klubů - ta změna se týká pátečního jednání. Čili jako první bod našeho pátečního jednání v 9 hodin. Děkuji za podporu takto dvou pevně zařazených bodů na tento pátek.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Děkuji, pane ministře.
Vystupuji zcela výjimečně s jiným názorem, než jaký má pan ministr. A za druhé, tento zákon je nedopracovaný. Tam jsou zásadní věci, se kterými nemůžu souhlasit nebo nemůžeme souhlasit. Naproti tomu je řečeno, že farmaceut, magistr a zubař může očkovat bez jakéhokoli dozoru, protože na to má vzdělání. Já se bohužel obávám, že vzdělání v tomto případě je vzdělání o oblasti urgentní medicíny, akutní péče, a ne o typu toho vzdělání. Žádné takovéto vzdělání nemají magistři.
Děkuji, pane zpravodaji, a prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí paní předsedkyně Alena Schillerová.
Děkuji za slovo.
Děkuji, paní předsedkyně. Dále do rozpravy máme přihlášenou paní poslankyni Karlu Maříkovou a připraví se pan poslanec Julius Špičák. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Nyní s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Milan Brázdil a já poprosím pana poslance Špičáka, aby ještě vyčkal. Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se přihlásil pan ministr, nebo s přednostním právem?
Stále hájím pana ministra Vojtěcha a poslanci z jeho strany zase nadávají na zákony, které on nachystal. Ale já si nemyslím, že je to tak černobílé.
Z uvedeného vyplývá, že je velmi nepravděpodobné, aby Česká republika musela přijímat nápravné opatření za českého provozovatele, který by ho nepřijal. Za druhé se tento zákon věnuje ochraně fauny a flóry Antarktidy. S ohledem na nové poznatky v oblasti ochrany antarktické fauny a flóry byla na mezinárodní úrovni v roce 2009 přijata změna přílohy II o ochraně fauny a flóry Antarktidy. Změny této přílohy jsou spíše menší povahy, které nebudou mít významnější dopad. Jedná se o rozšíření ochrany explicitně i na bezobratlé, podrobnější úpravu zavlečení nepůvodních druhů a nemocí nebo zpřesnění vydávání povolení pro odběr vzorků pro zoologické zahrady. Samozřejmě předpokládáme, že bude seznam zvláště chráněných druhů upraven v prováděcí vyhlášce, aby nebylo nutné zákon o Antarktidě znovu novelizovat pouze z tohoto důvodu. Příloha II tedy se týká zejména rozšíření ochrany explicitně o bezobratlé. A za třetí se tento zákon věnuje regulaci cestovního ruchu, kde Madridský protokol uvádí, že Antarktida je přírodní rezervace, která je zasvěcena míru a vědě. Tato turistická činnost má samozřejmě dopady na tamní ekosystém a z tohoto důvodu je potřeba se zabývat touto problematikou a přijímat přísnější regulaci, jejíž cílem by měla být všestranná ochrana životního prostřední Antarktidy. Tato právní úprava neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace ve smyslu antidiskriminačního zákona. Tato úprava nemá vliv na příjmovou stránku státního rozpočtu a nevyvolá ani žádné dopady na podnikatelské prostředí ani žádné sociální dopady. Z tohoto důvodu je přijetí navrhované úpravy zákona včetně právě ratifikací i změn přílohy II a VI pro nás jako Sněmovnu klíčové.
My jsme se vystřídali v řízení schůze, takže vám všem přeji hezký podvečer. Otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem se mi hlásí pan předseda Fiala.
Děkuji za slovo. Takže jestli je to možné, pane předsedající, žádám o 30 minut přestávky na jednání klubu hnutí SPD.
Je dohoda na tom, že dneska končíme v sedm hodin, čili vaše přestávka znamená, že končíme dnešní jednací den a sejdeme se zítra v 9 hodin. Takže to bylo rychlé.
Bohužel ani dozorový úřad, ani soud ale nenaznačily, jaká opatření by měl udělat. Je to zkrátka pro firmy a pro podnikatele právní nejistota. Děkuji za pozornost.
Také děkuji. Nyní se tedy hlásí pan poslanec Marek Novák. Prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Absurdita navrhované výše pokuty pak vynikne například ve srovnání se shodnou horní hranicí pokuty pro provozovatele jaderné elektrárny, který při provozu jaderného reaktoru nesplní všechny zákonné povinnosti při výměně jaderného paliva, či v případě porušení povinností v oblasti podnikání na kapitálových trzích o dohledu v oblasti kapitálového trhu. A jak bylo zmíněno, implementační doba uplynula.
Máme ještě nějaký jiný návrh? Má ještě někdo jiný návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak a konstatuji, že tedy návrh byl přikázán pouze hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Ano, zaznamenala jsem žádost o kontrolu hlasování. Ano, pan poslanec Špičák. Prosím.
Na sjetině mám "pro" a chtěl jsem hlasovat "zdržel jsem se", takže zpochybňuji hlasování.
Tak ještě jednou, abychom si to ujasnili. Ano, ano, pan poslanec to řekne sám. Já vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? A budeme tedy opakovat hlasování. Ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Než přistoupíme k projednání dalšího bodu, přečtu omluvy. A nyní bychom přikročili k projednávání dalšího bodu našeho programu a tím je Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení. ;Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Tento návrh byl zpracován Úřadem průmyslového vlastnictví za účelem splnění legislativních závazků České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii a je předkládán Poslanecké sněmovně v rámci vykonávání koordinační funkce Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k ÚPV.
Přidaná hodnota zeměpisných označení se pak odráží ve zvýšeném zájmu o jejich mezinárodní ochranu. Spadají do systému ochrany průmyslových práv v rámci Světové organizace duševního vlastnictví. Bohužel, slabinou tohoto systému byl jeho poměrně malý počet členů. Tehdejší Československo a následně Česká republika patřila vedle Francie a Itálie mezi tři země s nejvyšším počtem označení původu zapsaných v tomto systému. Tato dohoda však poskytuje zeměpisným označením pouze určitý minimální standard a vůbec neumožňuje mezinárodní registraci.